Myslím si, že k žádnému dalšímu odsunu tudíž nedojde. Takhle se to sem bude vracet dvakrát a možná že tím vyprovokujeme pozitivně, motivujeme i někoho, aby se k té pomoci přidal. Mám k tomu jeden dotaz. Zaregistroval jsem takovou debatu na mailu, nejsem v úplném detailu, tak se takhle radši na to zeptám, aby to zaznělo i na mikrofon. Jakým způsobem to bude třeba s dary, které lidi posílali přímo na ukrajinskou ambasádu, jestli to tam spadá, nebo ne? Já jsem se už nahlásil na interpelaci na pana ministra, pokud jde o tu Sberbank. A já konzistentně s tím, jak se zastávám těch advokátů, notářů, tak se zastávám i jich bez ohledu na to, za jakou jsou tam stranu.
Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty.
Já si myslím, že ta motivace je zejména, až to vyjde ve Sbírce zákonů. Tak jenom jsem toto chtěl upřesnit a požádat skutečně, abyste i jako klub hlasovali pro co největší zkrácení.
Já vám také děkuji za vaši faktickou poznámku.
Jako spolupředkladatel návrhu zákona o odškodnění Vrbětic a dalších obcí vím velmi dobře, že tu novelu finalizovala legislativa Ministerstva vnitra. Pro novelu v minulém volebním období zvedli mimo tří nepřítomných poslanců všichni, i vy, kteří jste tady v následujícím období. Při jednáních s panem Polčákem jsem jím samotným byl ubezpečen, že to dělá téměř zdarma. A já se nyní ptám: Nabídl vlastně tehdy pan Polčák obcím své služby jako europoslanec, politik, předseda Sdružení místních samospráv, nebo advokát? A právě tyto informace a kontakty se následně rozhodl zobchodovat. A jaké jsou důkazy? Určitě si mnoho z těch z vás, kdo to v tom období hledání řešení a projednávání zákonné úpravy, která by měla odškodnění obcí řešit, vzpomene na to, jak vás i mě pan Polčák obcházel a žádal o podporu, a tehdy ne jako právník, ale jako politický zástupce STAN. Nejde snad o překročení všech mezí a kodexů této Sněmovny? Dalším megaproblémem této kauzy je zneužití ostatních poslanců z regionu, zneužití starostů a zneužití krajských zastupitelů. Ptám se vás, poslanců, je to v pořádku? Musíme okamžitě tuto bezprecedentní situaci řešit a zastavit. Tohle se nesmí nikdy opakovat. Sněmovna přece k tomuto nemůže být zneužívána. Je ohrožena důvěryhodnost Sněmovny i poslanců jako jednotlivců. Nedělám si iluze, že zejména koaliční poslanci budou s tímto zařazením souhlasit. Znovu tedy vyzývám, a především poslance TOP 09, kde se Polčák narodil, a poslance STAN, kde Polčák nyní přebývá, aby neklopili zrak před tak zásadním problémem, jelikož pokud takové jednání projde bez povšimnutí, ztratí tato Sněmovna již tak malou důvěru občanů zcela.
Nyní je přednostní právo pana předsedy Okamury a další je přihlášen pan předseda Výborný.
Tak to omlouval tím, že prý to byla smlouva, že prý měl na to smlouvu, že to je prý normální. Tak proč nám tu smlouvu tady neukázal předem, předtím, než jsme o tom zákonu hlasovali? Ale on přece tu smlouvu neukázal předem. On nás dokonce ani neinformoval, hnutí STAN, o tom, že vrcholný představitel hnutí STAN z toho má zinkasovat 8 milionů korun z veřejných peněz za prosazení zákona. Ale vy jste vlastně přiznal, že jste o něčem věděli, a nepřiznali jste to a obelhali jste tady celou Poslaneckou sněmovnu. To je to, co děláte, normální političtí kšeftmani, nic víc. Politický podnikatelský projekt hnutí STAN. Potom přece on řekl, že se toho vzdá. Nicméně zároveň dodal, že jeho kolegové vyinkasují, proto se ptám, že by bylo dobré říci, zdali z toho, co vyinkasují, taky něco nemá pan Polčák. Původně je chtěl, teď už je po veřejném tlaku nechce, až když se na to upozornilo, jinak by je vyinkasoval. Ale řekl, že jeho kolegové ty peníze vyinkasují. Takže o jakých kolezích mluví? Také jsme slyšeli, že už si vyúčtoval zálohu. Takže co je s tou zálohou? Nebo vyinkasuje ji z veřejných peněz, teď, když pořád říkáte, jak je rozpočet v deficitu? Takže já si myslím, že by to bylo dobré tady vyjasnit, jak to vlastně je. A také připomeňme, že hnutí STAN těch otazníků má samozřejmě víc. Ale připomeňme, že kamarád Víta Rakušana, právník Tomáš Kasal, bral bez výběrového řízení od kolínské radnice miliony, když byl Rakušan starostou Kolína. O Kasalovi se navíc psalo, že je usvědčený plagiátor. To znamená, hnutí STAN se jeví ve světle těchto informací jako politický podnikatelský projekt. Ale nikomu z nás neřekl to důležité B, že z toho bude inkasovat 8 milionů, ale z rozpočtu malých obcí na Zlínsku. Já je všechny znám, ty obce. To jsou všechno obce mého, řekl bych v uvozovkách mého senátního obvodu, kde jsem vyhrál senátní volby a vstupoval jsem do politiky. Takže to není nějaká... to nejsou nějaké obce, které neznám. Já tam znám ty lidi, znám lidi v okolí. A je to hlavně o hnutí STAN, musím říct. Já jsem zvědavý, jak se k tomu postaví vládní pětikoalice. A já doufám, že podpoříte to, abychom to tady mohli diskutovat. Já myslím, že by to měla prošetřit policie a Státní zastupitelství. A samozřejmě pomluvy se nepotvrdily, ale samozřejmě ti, kdo na mě nic nemají, tak to tady se snaží plácat pořád dokola, presumpce viny, neviny. Takže to je váš styl, vždycky šikanovat, vylhat, jo? A teď by bylo dobré, aby to tady hnutí STAN a pan Polčák, aby to vysvětlili. Nicméně samozřejmě občané nemají váš poslanecký plat, pane poslanče, to znamená, ne každý má peníze na to, si kupovat nějaké termoprádlo a další věci. Vy jste říkali, že se má šetřit, a i pan Síkela, ministr průmyslu, říkal, jestli si správně pamatuju, že mají lidé méně jezdit. Říkal to myslím i pan premiér, že mají méně jezdit. Tak tomu už vůbec nerozumím.
Tomu celkem rozumím z pohledu ministrů financí.
To mě mrzí, bylo to cíleno na pana ministra financí. Řeknu jednu věc. Byl to zase starý dobrý Zbyněk Stanjura tak, jak jsem ho znala v opozici. Ale už není v opozici. Mrzí mě, že tady není, protože je to hloupé mluvit k němu, když tady není. Zastropování je špatně, snížení daní je špatně, dotace jsou špatně. To je špatně, co je dobře? Už to není o tom, že je v opozici a kritizuje návrhy vlády. Není žádný materiál v eKLEPu, nebylo žádné hlasování. Takže my jsme tady jeden den hlasovali o rozpočtu SFDI - a předesílám, že my jsme pro něj zvedli ruku - aby druhý den tam byla díra. Takže pak tady mohou padat čísla, jaká chtějí. V té době nebyla situace tak vyhrocená, jako je teď, ale proto, že měli obrovské problémy naši dopravci a nebyli schopni konkurovat. Ale neslyším, co se bude dělat. Tam už bude muset vláda jasněji zpracovat a schválit konvergenční program, bude muset poslat rámce do Evropské unie. To se tam samozřejmě dočteme. Ale to je teď jedno, o tom já se nechci dohadovat. Já to nevnímám, že to jsou interpelace dneska. Ještě taková maličkost.
Samozřejmě, vezměte si podklad a pokračujte v příspěvku.
Pane ministře, vás můžu oslovovat přímo. Vy jste mluvil o tom, že si tady Andrej Babiš zařídil nějaké přehlasování. Takže mí kolegové to okamžitě našli, to hlasování, a dali mi ho teď do ruky. Předesílám, že hnutí ANO nebylo v té době ve Sněmovně, neměli jsme svoje poslance. Takže to je ta celá pravda k biosložce.
Otevírám první bod dnešního jednání a tím je Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Ještě v reakci na minulé vystoupení. Já jsem nechtěl jenom zatěžovat jiným vystoupením. To je sice hezké, ale měl byste přistupovat ke všem stejně, což se v tomto případě evidentně neděje.
Prosím, pokračujte.
Týká se to Ukrajiny.
Jsme však rádi, že svým včerejším rozhodnutím ukončil podezření na střet zájmů v této věci.
Nyní je s přednostním právem přihlášený pan předseda Výborný. Prosím, s přednostním právem pan předseda Výborný... Prosím.
Děkuji moc za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych také ráda zařadila bod na dnešní schůzi a bude se dotýkat toho, o čem tady již mluvil Tomio Okamura a v tuto chvíli pan Gazdík. Já bych tento bod chtěla nazvat To znamená, že ty finanční prostředky půjdou kolegům, a to znamená zároveň panu Polčákovi? Určitě všichni víte, co Sdružení místních samospráv je. Je tady řada starostů. Všichni víte, jak vás třeba hájí Svaz měst a obcí. Určitě si pamatujete, když bojovali v rámci kompenzačního bonusu, aby se vrátily finanční prostředky městům a obcím. Podívejte se na mediální výstupy. Skvělá spolupráce starostů dotčených obcí a Sdružení místních samospráv... Takže kdo to dojednával? Sdružení místních samospráv. A já chci říct jedno. A to snad hovoří za vše. A jestli tedy chceme říct, že si to vezmou moji kolegové - no tak když si to vezmou moji kolegové, tak si to beru i já. A já znovu říkám, to všechno dojednávalo Sdružení místních samospráv. Jsem přesvědčená o tom, že tento bod by měl být zařazen a měli bychom k tomu dostat všechny relevantní informace.
Pan poslanec Novák. Prosím, pane poslanče.
Dobře, uvidíme. Dle pana Polčáka nejdříve došlo k mylné interpretaci médii a následně se zřekl svého honoráře. No, ale kolik má tedy opravdu být to skutečné odškodné nebo odměna pro právní kancelář?
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Zopakuji, o čem hlasujeme. Je to pevné zařazení bodu číslo 8, tedy stavební zákon, na pátek, 9. hodinu, pokud by nedošlo k jeho otevření a zahájení projednávání do té doby. Poprosím o klid všechny přítomné, ať víte, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování o tomto návrhu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Zahajuji hlasování. V hlasování číslo 13 je přihlášeno 171 přítomných, 171 je rovněž pro, tudíž tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o tomto pevném zařazení bodu a ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Prosím, abyste se opětovně přihlásili svými kartami. Nyní tedy hlasujeme zařazení nového bodu, jakmile se počet přihlášených ustálí, což se stalo právě nyní. Takže zahajuji hlasování o tomto novém zařazení bodu. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut, nebudeme tudíž ani hlasovat o pevném zařazení bodu. Nejdříve hlasujeme o zařazení samotného bodu. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut, a není tedy možné hlasovat ani o zařazení pevném. Nyní tedy jsme se vypořádali s návrhem pana poslance Nováka a zbývá nám několik návrhů od pana poslance, předsedy Výborného. Ale myslím si, že se nejedná... Jeden blok hlasování, nebude vám to vadit? Já tedy shrnu všechny ty body, o kterých bychom hlasovali. Jedná se tedy o pevné zařazení těchto deseti bodů v tomto bloku za sebou, jsou to volební body, a za bod 86, což znamená na příští jednací týden. Kdo je proti? Podle mých poznámek jsme se vypořádali s úplně všemi návrhy na změnu pořadu schůze, ale pro jistotu se ptám, zda tady ještě nebyl nějaký z těch návrhů opomenut? Nevidím žádnou námitku. Zahajuji hlasování o celém programu schůze a ptám se, kdo je pro? Návrh pořadu schůze byl schválen. Děkuji a předám řízení schůze.
Vím, že proběhl podvýbor, kde bych řekl, že bylo víc hostů než poslanců. A taky by se měli ti advokáti omluvit svým klientům, pokud zvolili tak rizikovou banku v tomto mezinárodním kontextu. To tak prostě je. Jednají i ti, kteří mají, profesionálové, a budou se těm konkrétním případům věnovat. Já mám před sebou graf Eurostatu - budete věřit, že to není česká vláda, která to dělá - který porovnává inflaci za měsíc únor v letošním roce. Ano, máte pravdu, třetí nejvyšší. Nad námi jsou dvě země, které euro mají, takže to nemá vliv na euro. Tak pan Havlíček je chytřejší než Eurostat. Klidně kdokoli z poslanců či poslankyň chce protestovat, tak ať si to s Eurostatem vyřídí a dá svoji metodiku. Já nevím, jestli pro poslance hnutí ANO je etalonem pravdy Miroslav Kalousek. Pokud ano, tak došlo k významné změně v posledních měsících - asi tím, že už tady Miroslav Kalousek nesedí. Jinými slovy, podle mého přesvědčení soustředit se na ty, které to ohrožuje nejvíce, je správná cesta. Je to pohled na věc. Obě cesty jsou legitimní, to já nijak nezpochybňuji. Vývoj od té doby byl poměrně dynamický, naštěstí tím správným směrem. Myslím, že jsme poctivě debatovali na vládě i ve vládní koalici všechny možnosti, které zákon umožňuje. První - zastropování ceny. Podle mě nejhorší varianta, ale je možná. Znám jenom jeden stát, který to udělal, a mají tam problém se zásobováním. Jinými slovy, stejně to zaplatí daňoví poplatníci, jenom to není tolik vidět. Je to řešení netržní, drahé, dlouhodobě neudržitelné, proto jsme ho odmítli. Ale existuje. Dočasné snížení daní je podle mě protimluv. V okamžiku, kdy to vláda dočasně vrátí, nebo Sněmovna, znamená to skokový nárůst té ceny. Nejdřív by z toho těžila zase ta movitější část populace, takže tohle jsme odmítli, že to vlastně nemá smysl. Je to jedno, mezi kterými členskými státy, že prostě jedou tam, kde ty daně jsou dočasně snížené. Co je legitimní, je debata o snížení spotřební daně, která je harmonizovaná, a jsou určeny minimální hodnoty. Všichni to známe. Poctivá odpověď je, že neviděli. I v tomto případě by platilo, že by se to nepromítlo úplně, ale částečně. A můžeme jenom spekulovat, kolik by to bylo. Nejsme tak pitomí, abychom si mysleli, že to má nějaký vliv na cenu pohonných hmot.
Tak také k obsahu, samozřejmě vytvořenému samotnými uživateli, který může mít velmi často charakter nevhodný pro nezletilé osoby. Stejným problémem je v dnešní době šíření nenávistného nebo násilného obsahu, který je prostřednictvím těchto platforem stále dostupnější. Vystavení spotřebitelů škodlivému obsahu nebo obsahu podněcujícímu k nenávisti a násilí může být podpořeno a je podporováno často také novými technickými funkcemi, jako je například živé streamování audiovizuálního obsahu na internetu. V důsledku technologického vývoje tak přestala regulace obsažená v předchozích unijních nástrojích odpovídat svému původnímu záměru a potřebám trhu a přinášela stále více a více disproporcí v regulační praxi.
Děkuji pěkně.
Já bych chtěl k tomuto návrhu říct z pohledu našeho klubu SPD, že v důsledku implementace tohoto návrhu, tak jak jsme tady slyšeli, bude nutné navýšit rozpočet Rady, to jsme slyšeli a bylo nám potvrzeno v zásadě, že půjde o 10 milionů korun. Takže to je jedna z věcí. Slyšel jsem své kolegy, kteří tam našli řadu nedostatků. Domnívám se, že akceptováním tohoto postupu bychom legitimizovali omezování jisté suverenity České republiky, a proto si za klub SPD dovoluji navrhnout zamítnout tento návrh zákona.
Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, přeji vám hezký podvečer. Dovolte, abych se ještě zastavil u této implementace evropské směrnice audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání také v souvislosti s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Došlo ke změně návyků v přístupu k vysílání a obsah, který je vytvořen uživateli, získal na významu. S ohledem na tenhle vývoj byl právě aktualizován také právní rámec.